Fialova vláda tak přímo poškodila českou ekonomiku, český průmysl a ohrozila pracovní místa v České republice.
Prokážete, že to neměla být žádná kulišárna, že tam není žádná akce z pozadí, a bude všechno tak, jak má být. A ještě bych, když mám tu příležitost, z tohoto místa popřál všem ženám v Poslanecké sněmovně tady v sále, ale i pracovníkům Sněmovny vše nejlepší k svátku žen.
Nyní se dostáváme k přihlášce paní poslankyně Margity Balaštíkové a připraví se pan poslanec Hrnčíř poté.
Chceme jít touto cestou? Je to ta správná cesta, že tedy ministr za Starosty a nezávislé bude rušit pobočky České pošty? Obrovská nejistota 25 000 zaměstnanců. Já si myslím, že ti lidé, kteří pracují mnoho let u České pošty, ať už v pozici doručovatelky, ať už v pozici řidiče nebo jiné, si opravdu nezaslouží takovéto jednání a takovéto zacházení, protože oni prakticky neví, co s nimi bude, jaká bude budoucnost České pošty. Nám to nikdo neřekl. Považuji za absolutně neskutečné, že předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dala mimořádné schůzi Česká pošta 30 minut.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 2. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Má někdo jiný návrh? Návrh nevidím. Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 60. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nikde ho zde nevidím, dám ho tedy na konec přednostních práv. Jako další je s přednostním právem přihlášen pan předseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, máme tady mimořádnou schůzi opozice na problém České pošty, který prostě vláda dlouhodobě neřeší. Problém České pošty je ukázkou nejen letité neschopnosti ministrů, ale celých vlád. To je potřeba samozřejmě řešit a podívat se na to. O způsobu svého dalšího financování prý musí mít státní podnik jasno nejpozději v létě. Jejich ceny stouply v krátké době už dvakrát. Přeprava zásilek se stala jedním z nejvíc perspektivních oborů a je také samozřejmě ziskový. Vedení České pošty ve smyslu jejího manažování a strategického uvažování je viditelně charakterizované kombinací neschopnosti a lidské hlouposti. Pravdou je, že Českou poštu by měl podpořit také stát, ale ne tím, že jí dává dotace, ale že ji nebude okrádat, respektive privatizovat výdělečné činnosti. Dovolte mi uvést doufám notoricky známý příklad, a tím je firma PPL. Vznikla v roce 1995 jako svazek sedmi regionálních dopravců. V roce 2004 došlo k restrukturalizaci, tím vznikla jedna velká firma s odštěpnými závody. O dva roky později jeden ze zakladatelů koupil podíly spoluvlastníků a prodal firmu německé společnosti DHL, což je divize Deutsche Post. Specializuje se dnes na balíkovou přepravu po České republice a do Evropy. DHL eCommerce Solutions je součástí skupiny Deutsche Post DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností s 550 000 zaměstnanci po celém světě. V čem je zakopaný pes? Proč PPL nekoupila Česká pošta? Proč jsme ziskovou firmu nekoupili my, aby vydělávala nám, a ne německé poště? Dobírku umožňuje zaplatit platební kartou. PPL si pro vaši zásilku přijede až k vašemu domu a po telefonické domluvě vám ji také až do dveří dopraví. Řekněte lidem jediný důvod, proč by měli svěřit - bohužel je to smutné - svěřit České poště zásilku, když je pod vedením vládních politiků, je to státní podnik, když je předražená, nemají záruku, kdy balík dostanou, musí ho jít podat na poštu a ve velké většině případů mi ho nedoručí domů, takže pro něj se musí zase na poštu. To nemluvím o tom, že minimálně v Praze jsou na poštách mnohaminutové fronty a na těch poštách pracují utahaní, přetížení lidé, za kterými SPD plně stojí, většinou ženy, které tahají těžké balíky a mají příkaz lidem nutit losy.
A taktéž bych chtěl samozřejmě apelovat na vládu, že tady v tuto chvíli má díky už od 1. července v této sněmovně hnutí ANO nosič, který může použít k rychlému projednání navýšení rodičovského příspěvku, což do rozpočtu opravdu nebude takový velký zásah, protože se bude jednat skutečně okolo 10 miliard korun.
Prosím, máte slovo.
Zaznělo již v těch dvou řečech, jak na tom jsou rodiny s malými dětmi. Za nás ten výkop do debaty byl předložen už v minulém volebním období. Co má být výsledkem? Druhá věc, která nezazněla a velmi souvisí. To je prostě druhá nejdůležitější věc, která s tím jde ruku v ruce. Jako vláda jsme v tom už udělali leccos. Ta podpora je určena krajům, obcím a dalším veřejným institucím. Jsou to opravdu velké peníze. Jsou na ty příští roky, je dobré si na to připravit a doufám, že to bude plně využito. Zkrácené úvazky jsou nyní podpořeny slevou na sociálním pojištění. Detaily si každý může dohledat, ale je důležité, už to je v účinnosti. Tady bychom to upravili způsobem, který by se třeba přiblížil právě sousedním zemím, protože dnes ta nadměrná byrokracie a nadměrná svázanost přísnými regulacemi znamená, že máme těžší podmínky třeba právě pro školky než v sousedním Německu. Když to shrnu, řadu věcí jsme udělali, já jsem se pokusila reagovat na řadu z toho. Nyní je to na nás, abychom našli v diskusi společné řešení. Tolik za mě, děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že podpora samoživitelek a rodin s dětmi je velmi důležitá. Připravován je i velký zákon o rodině a ochraně dětí, takže to jsou věci, které se chystají, vyjma těch, které už jsme uplatnili a o kterých se zmínila kolegyně.
Ovšem vzhledem k tomu, že jsou to poznámky z února, tak se ptám pro pořádek pana poslance Jakoba, jestli chce využít svou faktickou?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Mimochodem, Škoda Auto již nedávno odepsala miliardovou investici do zrušeného vývoje modelů Fabia Combi a do budoucna jsou ohroženy i další modely domácích automobilek. Pokud se výrobcům aut kvůli technické nerealizovatelnosti v důsledku šílených ekologických norem Evropské unie nevyplatí investovat do vývoje nových motorů a vozidel, segment malých a cenově dostupných automobilů zcela zanikne, takže si kupte kolo. Potom si ještě budete moct zajít ke starostovi obce, kde se napíšete do pořadníku, když si budete chtít zajet nakoupit do města. Probuďme se a nezdržujme se kosmetickými úpravami normy Euro 7, jak navrhuje naše vláda a pan ministr Kupka. Tato norma si zaslouží jedině pohřbít hluboko pod zem. V opačném případě totiž pohřbíme náš automobilový průmysl, naši prosperitu a životní úroveň. Zastavme to, to není dobrá cesta pro Českou republiku a bohužel nás může za několik let přivést až ke státnímu bankrotu.
S dalším přednostním právem vystoupí pan poslanec Richard Brabec.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já hned na začátku zareaguji na několik nepravd, které tady zazněly. Pak bych rád zareagoval na pana ministra Kupku - jsem rád, že tady je a lze reagovat. Pane ministře, vy jste mluvil hezky, ale řekl jste celou řadu nepravd. Buď nevíte, o čem mluvíte, z hlediska Green Dealu, nebo to víte a neříkáte pravdu. Hovořili jsme o tom tenkrát už za naší vlády, odmítali jsme to. To je ta hrozná kombinace, kdy to nikdy nedopadne dobře. Nestalo se tak. Já jsem začal tenkrát aktivity, tlačili jsme i na Ministerstvo dopravy, na Policii České republiky, aby se s tím začalo dělat, a začalo se s tím něco dělat.
Popravdě řečeno, za to je nelze vinit. Někdy mám opravdu pocit, že jsme se úplně zbláznili. My to děláme někdy naopak a je úplně jedno, jestli je to velký potravinář a zemědělec, nebo malý potravinář. Tak to jenom, abychom si dali nějaká fakta dohromady. Stáváme se jednou z nejdražších zemí v Evropské unii, co se týká cen potravin. A co se týká nového trendu potravinové turistiky, tak ten už není pouze do Polska, což by se asi dalo i částečně pochopit, bývalo to taky v minulosti, ale ten už je v posledních měsících dokonce i do Německa. Ano, do Německa, kde je téměř trojnásobně vyšší průměrná mzda, jezdíme navzdory cenám pohonných hmot nakupovat potraviny. Upozorňujeme na to celý rok. Arogance, přezíravost, elitářství. Možná jste zaregistrovali, že se kontrolovaly ceny točeňáku, ale žádná systémová opatření nebyla. Ano, upozornili jsme na to i různými marketingovými nástroji. Chytlo se lečo, ani jsme nečekali, jak se chytne. I to není normální. A proč? Mimo jiné pěstitelé nesází rovněž kvůli vysoké ceně plynu. Na konci roku 2022 už to bylo jinak.
Ceny jídla i energií rostou nejvíc v historii, a proto je tady na pořadu mimořádná opoziční schůze, která má řešit ceny potravin, které prostě Fialova vláda odmítá řešit. Tohle není, jak byste vy z Fialovy vlády řekli, nějaká moje populistická věta, že to Česko ještě nezažilo, ale titulek z provládních médií. Potraviny v České republice zdražují mnohem více, než je evropský průměr. Pro statisíce našich občanů se některé základní potraviny stávají neúměrně drahými. Čím dál více občanů je nuceno jezdit nakupovat potraviny do Polska či do Německa, kde jsou výrazně levnější. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan poslanec Juchelka.
Nejdříve bych chtěl říct, že si můžeme klidně schválit samozřejmě program tady této mimořádné schůze a potom můžeme o tom diskutovat. To znamená, že pokud vy tady vystoupíte jako opoziční poslanci, já tomu rozumím, ale když si schválíme prostě ten program, tak můžeme o tom diskutovat. Každá rodina je svobodná jednotka a každý si to v té rodině může jako dospělý jedinec rozhodnout sám, kdo bude pečovat, jestli otec, jestli matka, jestli se uprostřed vystřídají. Tak samozřejmě, proč ne, je to jeho rozhodnutí. Pojďme se o tom bavit. Já jsem pro, abychom upravili parametry tady této vyhlášky, jsem pro, abychom tam změnili některé věci. Stát by měl chránit děti, stát je tady od toho, aby ohrožené děti zůstaly v jeho gesci. Já to potom jenom uvedu na jednom příkladu. Právě i tady toto navrhujeme například i u rodičovského příspěvku, protože ten valorizační mechanismus, ten mimořádný a řádný, je pouze u starobních důchodů. Děkuji.
Dovolte mi, abych jménem poslanců SPD popřál všem ženám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
Děkuji.
To, že existuje řešení - ano, řešení existují, ovšem ta řešení nejsou jednoduchá. Byl to tuším pan bývalý ministr Havlíček, který nás tady všechny strašil o tom, jakým způsobem dopadne Česká republika, protože nebudou pohonné hmoty, nebude plyn, nebude elektřina, a když bude, bude tak drahá, že všechny podniky zkrachují. Já jsem říkal, že existuje celá řada kroků, které musí probíhat současně. Já jsem už avizoval několikrát, že jsem v té věci jednal s předsedou antimonopolního úřadu, aby začal konat, a on skutečně to šetření provádí. Ještě mám chvíli času? Děkuju.
Zagonguji, přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Žádné přihlášky s přednostním právem nevidím. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 59. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Slyším žádost o odhlášení. Kdo je pro?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 59. schůzi Poslanecké sněmovny. Mám pocit, že to má být v 17 hodin. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 1. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Návrh byl přijat. Nyní přečtu omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Nyní mám zde přihlášky s přednostním právem.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, Babišova drahota - vzpomínáte si na marketingové heslo tehdejší opozice? Nepochybně je třeba být férový a sdělit, že je to i globální důvod, ať už z důvodu pandemie, tehdy velký útlum obchodů, zavřené všechny provozovny, následně extrémní růst poptávky, a to byla ta první fáze, můžeme ji nazvat jako takzvanou poptávkovou inflaci. V důsledku toho samozřejmě rostly ceny různých materiálů, ale i služeb, krmiva a podobně. Trh práce na to má rovněž vliv zejména tam, kde je nepružný, což byla Česká republika. Není pravda to, že vláda nemá zásadnější vliv na inflaci. Vláda má celou řadu fiskálních opatření - od práce s rozpočtem přes určitou regulaci cen, například cen energií, nebo například snižování DPH - na to, aby se pokoušela inflaci stlačit dolů. Naším cílem bylo srazit ceny energií, srazit je alespoň dočasně, a to pokud možno pro všechny. Nejlepší se nám zdálo to, že by se šlo přes ceny výrobců, zejména tedy výrobců elektrické energie, čímž bychom toho dosáhli. Odpověď? Přezíravost, spoléhání na evropské řešení.
To vše je nejen normou Euro 7, ale i již prakticky odsouhlaseným zákazem prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 v existenčním ohrožení. Paradoxní je, že dle mnoha odborníků jsou i možné přínosy normy Euro 7 na snižování emisí spíše sporné. Teď zde pan ministr Kupka mluvil, že budou prosazovat odklad. Odklad - samozřejmě je to lepší, než aby platila hned, ale o čtyři roky, to znamená, že za čtyři roky potom řekneme těm zeleným ideologům, a teď máte tu vaši zelenou a můžeme to zrušit? Evropa je kontinent, kde se vyrábí nejvíc aut na světě... A hlavně, ještě si dobře pamatujeme, jak Petr Fiala a ODS před posledními volbami do Sněmovny opakovaně tvrdili, že nikdy nebudou hlasovat pro rozšíření systému prodeje emisních povolenek i na domácnosti ani pro zmíněný zákaz prodeje aut se spalovacími motory. A dnes už, pane ministře, víme, že to byla lež jako věž a že učinili pravý opak. To nás naplňuje oprávněnými obavami. Norma Euro 7 má snížit zplodiny oxidu dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Má sladit limity pro benzinová a naftová auta, přičemž tato vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům, a kromě výfuků se bude vztahovat nově i na brzdy a pneumatiky. To je velmi zajímavá věc. Vozy mají mít nově navíc čidla, která umožní emise kdykoliv zkontrolovat. Velký bratr tě sleduje, jestli náhodou nevypouštíš více emisí, než ti povolila Evropská komise. Podle zástupců automobilek tato šílená opatření nové vozy prodraží o desítky tisíc korun. Například menší modely Škody Auto, jako jsou Scala, Kamiq nebo Felicia, se podle ředitele vnějších vztahů Škody Michala Kadery dostanou na cenovou úroveň, za kterou budou pro zákazníky neprodejné. Z trhu by tak prakticky zmizely vozy s cenovkou pod půl milionu korun, což nevyhnutelně povede k delšímu využívání ojetých aut a ke stárnutí vozového parku. To je to, o čem mluvil pan ministr Kupka. Čili tlakem na normu Euro 7 Evropská unie významně omezí automobilkám dostupné zdroje pro vývoj a výrobu zcela bezemisních vozidel. Je to naprostý Kocourkov a ukázka toho, kam vede byrokratický diktát Bruselu, zcela odtržený od reality života, od ekonomických zákonitostí a od přirozeného řádu věcí. Jenom chci říct, že ta zelená ideologie zvaná Green Deal se vůbec nedívá na to, jak ty státy dopadnou, jak hospodaří, a když se něco nepovede, tak oni říkají: To je dobře, protože my už nechceme ten starý svět. Všechno ať zmizí, a jestliže něco nefunguje, tak to je dobře, protože oni potřebují zelenou revoluci, aby měli ten svůj lepší, krásnější, čistější, zelenější svět. Přínos normy pro životní prostředí je podle něj přitom zanedbatelný, protože při neexistenci systémové podpory obnovy zastarávajícího vozového parku bude podíl emisí z provozu vozidel splňující normy starší než Euro 7 dlouhodobě výrazně převyšovat emise z vozidel na trh nově přicházejících. Zajímavé, až trochu bizarní je i to, že norma Euro 7 se již nevztahuje pouze na vozidla se spalovacím motorem, ale že některé z jejich předpisů budou muset splňovat i elektromobily, a to jak osobní, tak nákladní. Dámy a pánové, přijetí tohoto návrhu v předložené podobě by mělo doslova fatální dopady na zaměstnanost, a to jak u finálních výrobců automobilů, tak i v celém dodavatelském řetězci automotiv, a to je to úplně poslední, co nyní v době enormní inflace a propadu životní úrovně širokých vrstev obyvatelstva potřebujeme. Ještě k tomu údajnému přínosu normy Euro 7: podle generálního ředitele výrobce autobusů Iveco Czech Republic Davida Kříže by tato norma omezila dopad na emise o 2 % u nákladních vozů a o 0 % v případě autobusů. To je opravdu geniální, to se nám určitě vyplatí. Norma nás naopak zatíží obrovskými finančními náklady, to jsou ty zelené miliardy, o kterých mluvíme tady pořád, které budou zatěžovat nejenom Českou republiku, ale všechny země Evropské unie. Pak je tu i právní a legislativní rovina, navrhovaná znění ustanovení normy Euro 7 jsou extrémně vágní a neurčitá.
Českým spotřebitelům, zemědělcům a potravinářům by výrazně pomohl i další návrh SPD, který by zavedl povinnost maloobchodních řetězců nakupovat od domácích producentů určitý procentní podíl potravin, které lze vyrobit v České republice. Tento náš návrh v minulém volebním období zablokoval Senát, vrátil jej do Sněmovny a tam jej následně zamítli poslanci stran dnešní vládní koalice a také hnutí ANO. Současnou situaci samostatná Česká republika ještě nezažila. Ve stejné době v Evropě už inflace brzdí dokonce třetí měsíc po sobě. Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že vinou lednového skoku česká inflace vyrostla meziročně o víc jak 19 % a byla jednou ze tří nejvyšších v zemích Evropské unie. Jen připomenu, že například za maďarskou inflací je enormní růst mezd a rostoucí kupní síla obyvatel, ale v České republice tomu, jak víme, samozřejmě tak není. Tady naopak raketově klesá kupní síla jak pracujících, tak i důchodců a vláda oproti Maďarům pracuje na tom, aby reálná hodnota příjmů občanů, mladých i starých, co nejvíce klesla. Ze strany Fialovy vlády nastal proces cíleného ožebračování. Za lednový skok může fakt, že skončil úsporný tarif, kterým vláda od října do prosince dotovala elektřinu pro domácnosti, 6% meziroční nárůst cen se tím ovšem vysvětlí jen zčásti. I takový výsledek je ovšem v Evropě unikátní, blíží se mu pouze Slovensko a Maďarsko. To popisuji situaci v České republice. Výrazněji vzrostla cena tepla i řada regulovaných cen spojených s provozem domácnosti, například stočné a vodné. Nyní by už podle statistiků měly být ceny na stropě a začít klesat. Zadarmo to nebude. Lze čekat mírný růst nezaměstnanosti, bankroty podniků. V lednu přibrzdila inflace výhradně na západě zásluhou poklesu cen energií především v Itálii, Belgii, Irsku, Nizozemsku, Řecku, Španělsku a Portugalsku. Cenový růst mírně zrychlil ve Francii a Německu. Ještě rychlejší však bylo zdražování na východě kontinentu, na západě k poklesu celkové inflace stačí, když se sníží ceny energií. Celou Evropu zasáhl také globální nedostatek potravin, jídlo ale u nás zdražuje víc než na západě. Zvyšování cen za jídlo v západní Evropě bylo proti východu zhruba poloviční. Při svých třetinových mzdách zaplatí naši občané za elektřinu a plyn mnohem více, než platí naši západní a jižní sousedé ze svých trojnásobných mezd.